Mluvil o tom před okamžikem Petr Dolínek. Já vám děkuji za pozornost.
Pan poslanec Juránek byl jediný přihlášený do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa do rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Přihlášený je pan poslanec Stanislav Juránek.
Část druhá. Účinnost.
Děkuji. Pan poslanec Dolejš k podrobné rozpravě, jak už avizoval. Prosím máte slovo.
Ano, přesně tak. Po dohodě s navrhovatelem a obdobně jako v minulém bodě bych vás poprosil, abychom prohlasovali ve smyslu příslušného paragrafu jednacího řádu zkrácení lhůty na deset dnů. Ono by to nejspíš vyšlo, ale opevněme jaksi ten proces s tím, že chceme, aby to úspěšně proběhlo rychle a hladce i tímto usnesením.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o tom návrhu. Je zde návrh o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Na hlasování jsme připraveni. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Prosím máte slovo.
Dále budu používat pouze zkratku rozpočtová pravidla. První čtení návrhu proběhlo 24. ledna letošního roku. Rozšířit rozpočtový systém programového financování o evidenci neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí poskytovaných ze státního rozpočtu. Tedy jedná se o sjednocení evidence veškerých dotací na jediném místě v rámci jednoho systému spravovaného Ministerstvem financí. Stanovit povinnost vázat prostředky na platy v organizačních složkách státu za neobsazená místa. Základní myšlenkou navrženého opatření je skutečnost, že neobsazené místo nevyžaduje nutnost shodného rozpočtového zabezpečení jako místo obsazené. V rámci snahy o úspory výdajů státního rozpočtu se navrhuje vázat prostředky na platy a související výdaje v případě, že místo je volné všechny kalendářní dny v kalendářním měsíci. Navrhuje se jednoznačně stanovit, že tento přebytek se použije na snížení státního dluhu, neboť státní dluh je třeba držet v rozumných mezích. Takto stanovené penále bude plnit svoji sankční funkci bez toho, aby vůči porušiteli bylo příliš zatěžující, případně likvidační. Zpřesnění úpravy odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci. Jedná se spíš o procesní stránku. Zpřesňuje se úprava ustanovení, která se týkají řízení státního dluhu. Doplňuje se úprava Národního fondu. Kromě již nyní v zákoně vyjmenovaných prostředků tvoří národní fondy prostředky Fondu solidarity Evropské unie. Navrhuje se také zakotvit správné označení Evropského námořního a rybářského fondu. Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter. Jejím cílem je odkázat na správné ustanovení rozpočtových pravidel.
Nejedná se o žádnou velkou změnu. Předkládaný návrh nemá žádný dopad ani do státního rozpočtu, ani do právní úpravy ohledně soukromí osob nebo ochrany osobních údajů, stejně tak nezvyšuje žádným způsobem korupční rizika. Děkuji za pozornost.
Jenom pro záznam konstatuji, že v tuto chvíli je stále ještě otevřena obecná rozprava. Je do ní přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar. Nicméně v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny musím nyní přerušit projednávání tohoto bodu. Měli bychom se věnovat napevno zařazeným bodům. Ale s přednostním právem chce vystoupit pan předseda Chvojka. Prosím, máte slovo.
Jestliže toto budeme dále připouštět, dospějeme přesně k tomuhle, před čím varoval mimo jiné moudrý Aristoteles. Myslím si, že to je naprosto nad všemi stranami, že by ten bod zařazen býti měl a že bychom měli uložit vládě konkrétní opatření na tomto úseku. Pokud to totiž dnes neodhlasujete, tak řeknete všem, co tohle dělají, že to je normální. A já nechci, aby to bylo normální. A opakuji, ti novináři dělali svou práci, toto není útok na jakéhokoliv novináře. Děkuji vám za pozornost.
Takže pouze návrh na zařazení nového bodu, nikoliv na pevné zařazení. Omlouvám se paní předsedkyni Pekarové Adamové, hlásila se s přednostním právem.
Děkuji, pane předsedo. Přitom si myslím, že se jedná i s ohledem právě na naše nové poznatky, které jsme nabyli v průběhu koronakrize, o důležitou věc.
Nechci jmenovat, nechci říkat, z které strany to zní více.
V mnoha zemích funguje bez problémů. V Evropské unii to je, pokud se nemýlím, 24 států. Proto tento bod.
Nejprve bychom tedy hlasovali o návrhu, na kterém se shodlo dnešní grémium. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Nicméně zazněl protinávrh pana předsedy Stanjury, abychom tento bod zařadili na konec bloku druhých čtení jako celku. Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, novela zákona o České národní bance. Nejdříve na konec bloku druhých čtení. Návrh nebyl přijat.
Dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Současně návrh zákona přináší i některé věcné změny. Dovolte mi, abych zmínila čtyři nejdůležitější:
Děkuji. Návrh projednával rozpočtový výbor jako výbor garanční. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Jiří Dolejš. Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Zkoušky musí vykonat přibližně 40 tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů plus jejich zaměstnanci. Jak konání přípravných kurzů, tak i samotné zkoušky nutně souvisí s opakovaným shromažďováním osob ve školách a učebnách. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. I získání maturitního vysvědčení v této době nebo obdobného vysvědčení záviselo na obnovení výuky na školách a to se povedlo jenom částečně. Účelem zákona je poskytnutí času na absolvování přípravných kurzů, odložení termínů pro absolvování zkoušek a nabytí dokladu k prokázání všeobecných znalostí. U zkoušek se navrhuje odklad o jeden rok, u získání dokladů prokazujících všeobecné znalosti se navrhuje odklad o 13 měsíců. Důvodem je, že k získání dokladu prokazujícího všeobecné znalosti dojde absolvováním studia na některé ze středních škol. Mám tady zhodnocení souladu navrhované úpravy s ústavním pořádkem. Já jako navrhovatel nepředpokládám žádný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh nebude mít žádné dopady na životní prostředí. Návrh bude mít příznivý dopad na podnikatelské prostředí České republiky a také bude mít příznivý sociální dopad na zaměstnance pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří by z časových důvodů nesplnili povinnosti podle stávajícího znění zákona. Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů a existující zpracování osobních údajů nemění. Ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů nemá tedy dopady.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla mluvit v souvislosti s takzvaným urychlovacím zákonem, dneska ho nazýváme liniovým zákonem, o dvou věcech. Jednak se to týká seznamu děl, která jsou přílohou, nebo jsou obsažena v této novele. Takže to je jedna věc. A druhá věc, co především bych ráda s pomocí svého pozměňovacího návrhu do této novely vrátila, je účast veřejnosti ve stavebním řízení. Spíše je tomu naopak, protože pakliže se veřejnost nebo nevládní organizace nebudou účastnit povolovacího procesu a nebudou své námitky moci uplatnit v tomto povolovacím procesu, tak mají možnost se potom vyjadřovat pomocí žaloby a to je mnohem zdlouhavější proces.
Přečtu omluvu. Poprosím pana poslance Kupku, který je přihlášen do rozpravy.
Inspirace přichází z celé řady evropských zemí. V současné době česká legislativa významně komplikuje možnost snadno položit podél krajnice, řečeno jednoduše, síť optického vlákna, protože by musel investor prokázat, že jakékoliv jiné vedení, jakékoliv jiné uložení mimo to pomocné silniční těleso je mimořádně ekonomicky nákladné. Jednoduchá úprava zákona by v tomto směru přinesla zjednodušení pro Českou republiku a usnadnila by to, na co čekáme. Jde o do jisté míry administrativní překážku. Velká výhoda i pro úsporu veřejných prostředků spočívá v tom, že bude mnohem snazší při rekonstrukci silnic, při výstavbě silnic pokládat přímo do tělesa komunikace právě příslušné chráničky, nebude to vyžadovat žádné nové správní řízení, a bude možné tím pádem postupovat mnohem rychleji. Představuje to odbourání byrokratické zátěže, představuje to významnou úsporu na straně veřejných prostředků, a to jak na straně krajů, které v tomto směru samy vyvíjejí intenzivní iniciativu, tak to ale znamená významné úspory i na straně obcí a měst, ale i samotného státu, protože to všechno jsou investoři, kteří budují komunikace, a doplnění kabelovodů do tělesa komunikací by v tomto směru byla významná pomoc. Další pozměňovací návrh zavádí mezi vyhrazené činnosti ve stavebnictví pojem "zeměměřický inženýr". Tady navazujeme na schválenou podobu digitalizace stavebního řízení, kdy vznikne digitální technická mapa. Ta by v následujících letech měla udělat obrovský krok v tom, abychom měli co nejpřesnější přehled o území, aby bylo možné snadno zachytit realitu technické infrastruktury v jednotlivých bodech ve všech obcích a městech. Další dva pozměňovací návrhy řeší jiným způsobem to, o čem už tu byla řeč, tedy fikce závazného souhlasného stanoviska.
Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru. V části II Změny zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dále pozměňovací návrhy v části VI, což je změna zákona o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Nebudu tady jednotlivé pozměňovací návrhy číst, protože jsou součástí přijatého usnesení rozpočtového výboru.
Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do ní je jako první přihlášen pan poslanec Milan Feranec, připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Děkuji, pane předsedající. Tyto pozměňovací návrhy byly připraveny ve spolupráci s Ministerstvem financí.
Jenom aby to bylo všechno správně. Mám tady s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Válka, paní poslankyni Langšádlovou. Předpokládám, že to je jenom pozůstatek hlasování.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokusím se to osvětlit. Tady se část systemizace má svěřit Ministerstvu vnitra po dohodě s Ministerstvem financí. To znamená, ta systemizace se ztratí z té kontroly opozicí, která může poměrně snadno hlídat to, co jde na vládu, ale když si to budou ministerstva dělat sama, tak to bude daleko obtížnější kontrolovat. Nicméně ten nový a lepší systém ještě neexistuje. Takže jediné, k čemu reálně dojde, bude to, že se výrazně zhorší transparentnost těch spravovaných dotací, ale to, jestli ten lepší systém tedy někdy bude zprovozněn, to my rozhodně nevíme. Například to může vést k tomu, že ta neobsazená místa se začnou obsazovat i tam, kde to není nutné a kde je třeba rozumnější ty zbylé peníze na odměnách rozdělit mezi stávající zaměstnance, a místo toho dojde k nabírání lidí, aby ta rozpočtová jednotka nepřišla o peníze. V této věci také budu dávat pozměňovací návrh, který zavádí zlepšení transparentnosti toho rozpočtového procesu. A poslední poznámka. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, hlásí.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem původně k tomuto bodu nechtěl vystupovat. A když jsem slyšel to množství zákonů, které jsou tímto tiskem otevřeny, tak jsem si vzpomněl, že zde leží ještě jeden zákon, který se této problematiky týká, tedy rozpočtových pravidel. Jedná se o sněmovní tisk 703, který tedy není mým dílem, ale je na něm poměrně široká shoda.
A tady se dostáváme do dobrého okamžiku, kdy můžeme otevřít celkovou debatu v rámci tohoto zákona, který se primárně věnuje rozpočtovému určení daní pro kraje. Například ve Středočeském kraji přibylo za tu dobu 250 tisíc obyvatel a žádným způsobem se těchto nových 250 tisíc obyvatel neodrazilo v rozpočtovém určení daní pro kraje. Proto vás moc žádám, pojďme tyto body zařadit dnes pevně od 18 hodin. Do Poslanecké sněmovny se vydal i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Bude tady přítomen. Jedná se o tři návrhy hejtmanů z různých částí politického spektra. Pojďme tuto debatu otevřít. Ještě jednou děkuji za podporu tohoto návrhu a zařazení všech tří bodů, tří návrhů tří krajských zastupitelstev.
Já poprosím ještě jednou o klid.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Předávám panu předsedovi.
Před několika málo týdny jsme přijali jinou novelu zákona o České národní bance, která ty klíčové pravomoci České národní bance přiznala.
Úvodem bych rád řekl dvě věty. Za prvé - to, co budu říkat, jsem s nikým nekonzultoval, včetně vlastní strany, ale občas se člověku stane, že mu něco leží v hlavě a má pocit, že k tomu něco má říct. To chci zdůraznit. Já k nim nepatřím. Mohou jít ostatní svědci, další účastníci řízení, k tomu soudu s pocitem, že budou mít právo normálně vypovídat jako všichni ostatní? Nemohou. To není první případ, který se děje, ale tentokrát bych řekl, že to už je za hranou. Tady neměl vůbec žádné právo se k tomu vyjádřit, i ta druhá osoba, která tam byla. Je mi líto, co teď řeknu, ale mám velké podezření, že to opět vynesly orgány činné v trestním řízení. Pokud to tak není, tak se omlouvám.
Děkuji, vážený předsedo. Není to tak nevinné, jak tady kolega Birke nám nastiňoval. Co se týká tohoto nejdůležitějšího zákona. Víte, já mám trošku jinou představu, než vlastně předstoupil pan ministr sem před nás. A mě trochu mrzí, jak se to vlastně připravilo. A já si myslím, že tento zákon si to nezaslouží. To je potřeba říct, že ono opravdu to není legrace, jsme hodně pozadu proti světu. A když se tady mluví o polském modelu, tak je potřeba říct, že je to jenom částečně polský model. Musím říct k té polské cestě - já jsem měl jinou představu. Protože ta firma, která dostane tu zakázku, si ten zbytek umí zařídit lépe, rychleji, radostněji a nakonec i pro ně levněji. A skutečně to funguje, je to velmi rychlé. Myslím, že to je dobrý posun, ale dle mého soudu je to nedostatečný posun. Mám připravenu interpelaci tady už asi půl roku na pana ministra, ona byla míněna ještě na jeho předchůdce pana ministra Kremlíka. Prostě ty lhůty mluví za sebe. A co se děje? Teď jsem se dočetl v novinách, že budou vykupovat. No ale to je už několik měsíců po tom, co to územní rozhodnutí má platnost. A oni budou říkat, že to připravovali. No tak to je úplně bezvadný, tak já si myslím, že vlastně tady máme jednu část, jednu část, ten konec. Ono se to nezdá, ale najednou všichni, kdo do toho můžou mluvit, začnou říkat: Ale tohle tady musí být, protože bez toho to nepůjde! Ty úspěšné země! Čím víc razítek, tak kvalita té stavby rozhodně nebude lepší! Nepřijatelná. To jsou takové nuance, drobnosti, které je potřeba tady dovysvětlit. Mimochodem, bez kvalitních zákonů nepostavíme jedinou vysokorychlostní železnici. To si řekněme!
Za mě je to teď všechno. Myslím si, že řada těch změn možná ještě vyvolá diskusi, takže jsme samozřejmě s paní ministryní k dispozici.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající.